Končím tento bod. Otevírám bod číslo 214, kterým je Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Poprosím všechny, kteří mají něco k jednání, aby si záležitost vyřídili v předsálí. Pane ministře, máte slovo.
Nad rámec implementace shora uvedených předpisů Evropské unie je rovněž navrhováno odstranění několika nedostatků stávající právní úpravy, která je obsažena jednak v zákoně o dráhách, dále v zákoně o veřejných službách. I tyto změny jsou pak relevantní z hlediska právních předpisů Evropské unie. Za nejvíce problematický je z hlediska Ministerstva dopravy nutno označit pozměňovací návrh zasahující do vymezení veřejně nepřístupné vlečky a pozměňovací návrh zasahující do úpravy mobility osob pověřených hlavními funkcemi. Zákon o dráhách rozlišuje vlečky na veřejně přístupné a vlečky veřejně nepřístupné. Právo Evropské unie však vyjímá ze své působnosti pouze vlečky sloužící výhradně jejich vlastníkům pro vlastní nákladní dopravu.
Ministerstvo dopravy tvrdí, že Evropská komise vytýkala České republice, že Drážní inspekce nesmí vykonávat státní dozor. Takže u letecké dopravy oprávnění vykonávat státní dozor pro vyšetřovací orgán Evropské komisi nevadí a u drážní dopravy ano? Cestující v letadle je něco více než cestující například ve vlaku? To jaksi nedává smysl. Jak vůbec Ministerstvo dopravy obhajovalo svůj systém drážní bezpečnosti před Evropskou komisí? Obhajovalo ho vůbec? Nebo prostě jen rezignovalo a při pouhém dotazu z Evropské komise bylo papežštější než papež? Nebylo by to poprvé. Česká republika jako suverénní stát odpovídá za bezpečnost svých občanů. Bezpečnost drážní dopravy je při jejím neustálém rozrůstání klíčová, proto si vás dovoluji požádat o podporu pozměňovacího návrhu. A udělejme to nejmenší, co udělat můžeme: vraťme pro Drážní inspekci oprávnění výkonu státního dozoru. Je to pozitivní krok pro zvýšení bezpečnosti i efektivní šetření nehod a incidentů, protože kromě výrazného posílení prevence návrh zároveň řeší možnosti inspektorů provádět ověřovací pokusy a nejrůznější zkoušky a hlavně šetřit pracovní podmínky a pravé důvody selhání lidského činitele, provozních zaměstnanců v reálném provozu. Tedy dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a žádám vás o podporu svého pozměňovacího návrhu, který bude v hlasovací proceduře pod písmenem H. Děkuji.
Mám zde faktickou poznámku, pan poslanec Blažek. Tak paní poslankyně Matušovská je přihlášena do debaty. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Já nebudu dlouho kolegyně a kolegy zdržovat. Takže bych vás ráda poprosila, abychom tu proceduru neměnili a nechali ji tak, jak ji schválil hospodářský výbor.
V tomto si dovolím nesouhlasit s názorem pana ministra dopravy. Tak já určitě jsem pro. Je to taková drobnost. První je, že ten název je hodně krkolomný, ale ten hlavní důvod - ten název se už přežil. Nakonec Ministerstvo dopravy s tím souhlasí.
Já vám děkuji, pane poslanče. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Polanský.
Děkuji za slovo. Vážená vládo, poslankyně, poslanci, dovolte mi se za Piráty vyjádřit k této novele zákona. Jak už říkal pan ministr, jedná se o částečnou implementaci čtvrtého železničního balíčku, jde tedy o transpoziční novelu. Kromě té transpoziční části, která je podle našeho názoru zpracována poměrně dobře, Ministerstvo dopravy zapracovalo do návrhu zákona také ustanovení o jednotném jízdním dokladu. To je část, která není transponovaná z evropské legislativy a pochází od ministerstva. Kromě této vládní části se sešlo ještě poměrně dost pozměňovacích návrhů. Já se teď krátce vyjádřím k těm, které za Piráty podpoříme. Je to pokus narovnat podmínky ve chvíli, kdy je držitelem oprávnění fyzická a právnická osoba. Dále jde o bod H, který tady představila poslankyně Kovářová, týkající se vrácení Drážní inspekce do kategorie státního dozoru. U ostatních pozměňovacích návrhů jsme se rozhodli je nepodpořit.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat. Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že to je velké ohrožení.
Děkuji paní kolegyni Balcarové. Nyní mám dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Marian Jurečka, potom paní poslankyně Helena Langšádlová a řádně přihlášený pan kolega Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře. Dokonce jsme k tomu měli i schůzku mezi resorty a hledali jsme cestu, jak v těchto případech postupovat, protože najednou stál vlastník toho pozemku, v tomto případě to byl konkrétně třeba ředitel povodí, který říkal: Já mám dvě rozhodnutí orgánů státní správy, která jdou proti sobě, a podle čeho já se mám rozhodovat?
Nyní paní poslankyně Langšádlová. A zase ještě, než vám udělím slovo, požádám sněmovnu o klid. Tak ještě počkáme... Děkuji.
Děkuji za slovo. Já navážu na to, co zde říkal můj kolega Marian Jurečka. Straně TOP 09 mimořádně záleží na stavu životního prostředí i na stavu lesů a věřím, že to prokážeme i při hlasování o lesním zákoně, nicméně taky nám záleží na bezpečnosti.
Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Navážu na své dva kolegy, kteří tady hovořili o kácení dřevin u tratí. Já musím říct, že na hospodářském výboru proběhla na toto téma široká diskuse, protože životní prostředí podle mě je téma všech moderních stran a hnutí. A já musím říct, že tady zazněla jedna nepravda. Takže říkejme, jak to je, skutečně bezpečnost na dráze podle mě je priorita, je hezké mít krásné stromy, ale když ho potkáte s tím vlakem, tak rozhodně pak už to není moc hezký pohled. Takže jenom na vysvětlení. Děkuji za pozornost. A jinak asi už tady dneska k tomu návrhu zákona padlo skoro všechno.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi, zatím byl poslední přihlášený do rozpravy. Pan zpravodaj se hlásí, kolega Kolovratník. Máte slovo, pane zpravodaji.
To za prvé. Bylo to opravdu velmi složité k projednání.
Z uvedeného textu je zřejmé, že musí být zajištěno, aby mobilita všech osob pověřených výkonem hlavních funkcí, tedy nejen členů statutárních orgánů, na něž pozměňovací návrh původní úpravu zužuje, ale i řadových běžných zaměstnanců, a nesmí být tak vytvářen střet zájmů. Ačkoliv oba pozměňovací návrhy byly doporučeny hospodářským výborem, rozhodně se s nimi nelze ztotožnit. Ministerstvo dopravy, které je ze zákona odpovědné za soulad vnitrostátní právní úpravy s předpisy Evropské unie a za řádné provedení implementace těchto předpisů do vnitrostátního právního řádu, proto opětovně vyslovuje s těmito pozměňovacími návrhy zásadní nesouhlas. Dovoluji si v této souvislosti důrazně požádat všechny poslance o to, aby přijetí těchto pozměňovacích návrhů nepodpořili, a to z důvodů, které jsem výše uvedl. Děkuji vám za pozornost.
Já poprosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, o klid!
Tak tomu už také vůbec nerozumím. Ale na druhou stranu musím říct, že jako všude, i v hospodářském výboru má koalice většinu. Já si myslím, že na tom není nic špatného, že principiálně se dá hovořit o čemkoliv.
Já vám děkuji, pane poslanče. Dodatečně se omlouvám, že jsem se přeřekl u vašeho jména, zůstalo to aspoň v rámci jedné strany.
Děkuji za slovo.
Já vás přeruším hned na začátku. Opravdu ta hladina hluku je nepříjemně vysoká pro vystupujícího.
Jedná se o úpravu, kdy se Drážní inspekci vrací oprávnění výkonu státního dozoru ve věcech drah ve vymezené oblasti. Vrátím se trochu do historie. Co se od té doby změnilo? Tím se zvyšují i následky, to je újma na zdraví a materiální škody. Všichni si dozajista pamatujeme počátek letošního roku a doslova smršť poměrně závažných událostí. Vloni se u Karlových Varů propadla chvíli po průjezdu rychlíku trať, letos u Mariánských Lázní vykolejil nákladní vlak, vagony se zřítily z náspu. A tak bych mohla pokračovat dále. Tehdejší rozhodnutí zákonodárců byla jednoznačně chyba. Nyní je příležitost je napravit. Je třeba udělat pro posílení drážní bezpečnosti maximum. Dokonce jsem přesvědčena, že je to naše povinnost. Nebo chceme čekat, až se stane nějaká tragédie? Budeme čekat, až místo nákladního vlaku vykolejí a zřítí se z náspu plně obsazený expres? Budeme čekat, až se srazí plně obsazené vlaky v plné rychlosti?
To je jediný drobný návrh, který máme.
Je ještě někdo, kdo se hlásí k proceduře? Není. Takže nejprve budeme hlasovat o protinávrhu paní poslankyně Fialové, pak budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Válka a uvidíme, jak hlasování dopadnou. Pan předseda Kalousek se ještě hlásí k proceduře, nebo s přednostním právem.
Promiňte, pane předsedající, protinávrh paní poslankyně samozřejmě hlasovat musíme.
Prosím, máte slovo. Je to zaznamenáno. Pane zpravodaji, prosím, abyste se vyjádřil k tomu, co zde řekl pan předseda Kalousek.
Samozřejmě já vnímám jako snahu prakticky určitých ekologických iniciativ udělat souběžně vedle zákona o lesích zákon o ochraně přírody a krajiny, které se budou jaksi vzájemně prolínat, dublovat. To jsou dva důvody, proč je moje stanovisko k tomuto negativní.
Děkuji. Pan poslanec Holomčík chce ještě k proceduře. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura s přednostním právem.
Každý může navrhnout změnu procedury.
Nyní přistoupíme k hlasování o protinávrzích, tak jak zde byly předneseny, to znamená v pořadí: návrh paní poslankyně Fialové, návrh pana poslance Válka, návrh pana poslance Holomčíka. Nyní hlasujeme o protinávrhu paní poslankyně Fialové. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh pana poslance Válka na úpravu procedury. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh procedury jsme schválili.
Prosím, pane zpravodaji.
Nejprve bychom hlasovali - Zavádějí se nové termíny, domácí druhy ekologicky a klimaticky vhodné. U obnovy lesních porostů se doplňují ekologicky a klimaticky. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.
Prosím, pane zpravodaji.
Ten řeší problematiku omezení velikosti holé seče při úmyslné těžbě. Stanovisko výboru je nesouhlasné. Dále definuje obnovený pozemek a upravuje výjimky. Stanovisko výboru je nesouhlasné.
Stanovisko ministra? Prosím, pane zpravodaji.
Stanovisko garančního výboru nesouhlasné. Pozměňovací návrhy pod písm. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné. Tyto pozměňovací návrhy řeší, že v lese se můžou ponechávat zbytky určené k zetlení. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.
Stanovisko ministra? Já zahajuji hlasování.
Tady je stanovisko garančního výboru souhlasné. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu H2, to je problematika povolení pasení dobytka v lesích, které by bylo v kompetenci vlastníků. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.
Kdo je proti?
Věřím, že všichni vlastně tady se snažíme podpořit něco, co má pozitivní dopad na sucho v krajině. Takže prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu, který míří na velikost vodních děl a terénních úprav.
Nyní jedna faktická poznámka. Takže pan poslanec Josef Kott. Pane poslanče vaše dvě minuty. Prosím.
My jsme o tomto zákonu poměrně živě diskutovali na výboru pro životní prostředí. Rád bych řekl, že tento zákon je dělán velmi rychle a bohužel je to na něm vidět. Ale ještě závažnější jsou rizika ohledně životního prostředí. Ale nelze vůbec paušálně říci, že když se jakákoliv krajina nahradí rybníkem, že se dosáhne zlepšení, co se týče sucha. Není to tak. Protože ten rybník samozřejmě protéká a nelze si myslet, že ty rybníky budou prázdné, když zaprší, tak se naplní a pak zase budou tu vodu uvolňovat. Takhle prostě rybníky nefungují.
Nyní jedna faktická poznámka, pan ministr Richard Brabec. A jinak už nemám nikoho přihlášeného ani na faktickou, ani do obecné.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já musím z pohledu gestora zákona 114, o ochraně přírody a krajiny, potvrdit slova, která tady zazněla jak od Evy Fialové, tak i od kolegy Čižinského. Jeden argument tady padl. Já jsem ve velmi častých diskuzích s investory menších vodních děl, protože stovky z nich podporujeme dotací tak jako Ministerstvo zemědělství, a troufám si říct, že znám jejich problémy, a musím říct, že v tomto případě bychom jim ten život spíše zkomplikovali.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. A sice že prakticky ta problematika z gesce stavebního úřadu se dostává do gesce vodoprávního úřadu.
Do obecné rozpravy ještě...
Je to ještě vyšší kontrola totožnosti u přenosu čísla. Stanovisko garančního výboru: bez stanoviska.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Jde o přesnější definici těch dvou dnů u přenosu čísla. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Zahajuji hlasování. Přihlášeno 164 poslanců, pro 133, proti nikdo.
Nyní můžeme hlasovat o návrhu jako celku.
Ano, budeme hlasovat o návrhu jako celku. Zahajuji hlasování. Přihlášeno 165 poslanců, pro 164, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Moment, já jsem si tady napsal jenom stručný souhrn a nemám ho celý. Pardon, omlouvám se.
Děkuji. I k tomuto doprovodnému usnesení zaujal garanční výbor stanovisko.
Stanovisko garančního výboru: nedoporučí.
Zahajuji hlasování.